Kdo je proti tomuto návrhu? Přihlášeno je 146 poslankyň a poslanců, pro návrh 127, proti nikdo. Konstatuji, že tento návrh byl přijat a tento materiál byl přikázán k projednání kontrolnímu výboru jako garančnímu výboru. V obecné rozpravě padl návrh přikázat tento materiál výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj. Kdo je proti? Dále zahajuji hlasování a táži se, kdo souhlasí s tím, aby tento materiál byl přikázán k projednání výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj, ať zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu? S tímto návrhem byl také vysloven souhlas. Dámy a pánové, čas určený na přestávku vypršel. Dnes od 16.30 do 18 hodin se omlouvá z pracovních důvodů pan poslanec Kolovratník, dále od 14 hodin z pracovních důvodů se dnes omlouvá pan poslanec Matěj Fichtner a dále dnes od 12.35 do konce jednacího dne z pracovních důvodů se omlouvá pan poslanec Pavel Havíř. S přednostním právem se hlásí pan předseda Stanjura. Pro pořádek říkám, že jsme otevřeli všeobecnou rozpravu.
Ano, děkuji. Otevřeli jsme všeobecnou rozpravu. Děkuji.
Pouze zopakuji to, co jste říkal. Poté budou volební body, hodina na oběd a jednání poté bude pokračovat ve 14 hodin. Otevírám rozpravu, do které eviduji jednu přihlášku.
Není to ten důvod? A znovu opakuji, že radši bych měl... Protože ono to turbulence na politické scéně samozřejmě vyvolá. Znovu opakuji, nemám nic proti tomu, aby NKÚ chodil na obce. Nemám problém, když se změní systém. Ale za těch podmínek, které tady už padly. Já vím, že vás to nezajímá.
Další řádně přihlášený je pan poslanec Klán.
Hezké dopoledne, vážený pane místopředsedo, vládo, dámy a pánové. To nedává logiku samo o sobě. Je to nesmysl. Z logiky věci je to blbost. Musíme si to říct na rovinu. My se ukontrolujeme k smrti. My budeme furt někoho kontrolovat!
Eviduji dvě faktické poznámky. A opět požádám kolegy zvlášť v levé části sálu, jestli chcete diskutovat, jděte do předsálí, ať je rozumět.
Já jsem chtěl jenom reagovat na pana kolegu Klána, který říkal, že to logiku nemá. No má to tu logiku. Logiku to má právě v tom, že bylo potřeba upustit ten Papinův hrnec. Teď se tady objeví někteří starostové, kteří řeknou: nám je to jedno, nám to vlastně nevadí, protože my tam nespadáme. Ale v každém případě platí, a to já věřím, že se prokáže na jednání výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj, že není oblast ve veřejné správě, která by nebyla pod kontrolou nějaké instituce, teď řeknu, která přímo nezřizuje, ať už je to příspěvková organizace či cokoli. Není taková oblast. Jsou tady mraky institucí, které mají právo kontrolovat. A všude ten stát je. My tady vymýšlíme jen další a další a další a další...
To je poznámka první. Kdyby to bylo kritérium možná ještě nějakého rozpočtu, množství majetku, že to jako pro ten stát a jeho kontrolní orgány je zajímavé, tak bych to snad ještě chápal víc než zrovna kritérium počtu obyvatel. A přiznám se, že asi se zlomyslností sobě vlastní navrhnu v průběhu projednávání, abychom toto kritérium stanovili na milion. Tím se vypořádáme s celou touhle zbytečnou diskusí o kontrole obcí. Praha je kraj, stejně jako kraj by kontrolována byla.
Přečtu omluvy.
Děkuji za slovo. Ale v zásadě je jedno, jestli to bude podobným způsobem, nebo jestli to bude řešeno podobně jako v registru smluv. Já si myslím, že je třeba znovu připomenout, že jde o kontrolu především příspěvkových organizací krajů a obcí. To bylo hlavním záměrem a hlavním smyslem předkládaných novel jak Ústavy, tak zákona o NKÚ.
Já vám děkuji. Já vám děkuji.
Daňové podvody ministra financí Prosím nyní, aby se za navrhovatele ujal slova pan poslanec Miroslav Kalousek.
Děkuji za slovo. Vzhledem k tomu, že si dokážu představit dojemný příběh o pracovním vytížení pana ministra, a vzhledem k tomu, že se procedurální návrh hlasuje bez rozpravy, tak mi dovolte, abych nejprve řekl důvod, proč tady teď pan ministr není. Bod tohoto programu vám koliduje s termínem, který se nedá nazvat jinak než osobní prezentace a volební akce. Z které se omluvíte a na kterou se dostavíte? Tohle jsem pokládal za nezbytné říct dřív, než možná tento návrh zazní. Teď chci dát prostor tomu, aby tento návrh, který pokládám za neslušný, zazněl. Ať už zazní, nebo ne, a až o něm budeme hlasovat, jsem připraven dál pokračovat ve své zpravodajské zprávě.
Prosím, pane předsedo, máte slovo.
Hezké dopoledne, kolegyně, kolegové. Ano, kolega Kalousek má pravdu, měl správnou informaci z kuloárů. Já jsem chtěl dát procedurální návrh na přerušení tohoto bodu do přítomnosti ministra financí, který by rád byl u této debaty a dokázal odpovědět na konkrétní dotazy, a to konkrétně do 17 hodin dnešního dne samozřejmě.
To je procedurální návrh, o kterém dám hlasovat bez rozpravy. Přivolám naše kolegy z předsálí. Je tady žádost o odhlášení, odhlašuji vás všechny. Budeme hlasovat o procedurálním návrhu pana předsedy Faltýnka o přerušení tohoto bodu do dnešní 17. hodiny. Zahajuji hlasování o tomto návrhu.
Kolegyně, kolegové, dobré odpoledne. Společně s panem předsedajícím vás rychle provedu nezbytným informačním minimem. Jak jistě víte, do druhého kola vždy postupuje dvojnásobek kandidátů, dvojnásobek počtu neobsazených míst. V tomto případě tedy budeme vybírat ze čtyř kandidátů s nejvyšším počtem hlasů a budeme obsazovat dvě místa. Na volebním lístku budete mít následující jména: Michal Hašek - ten před týdnem obdržel 55 hlasů, Jan Husák 74 hlasů, Miloslav Janulík 49 hlasů a Bohdan Trojak 28 hlasů. Ještě jednou opakuji, z těchto čtyř kandidátů vybíráme dva, volíme dva. Nyní prosím, pane předsedo, abyste přerušil projednávání tohoto bodu a zahájil bod další.
Přesně tak. Otevírám druhý bod dnešní volby a tím je Návrh na volbu členů Nejvyššího kontrolního úřadu
Byl navrhován Stanislav Koucký. Nominace komise projednala 1. března. Pokud tedy jedna kandidátka nebo obě kandidátky získají nadpoloviční počet hlasů, tak se ujmou funkce složením slibu do rukou předsedy Poslanecké sněmovny.
Prosím, máte slovo. Prosím, pan předseda Kalousek.
Děkuji za slovo. Promiňte, že zdržuji. Jenom takový lehký povzdech pamětníka. A za druhé jsem slyšel argumenty, proč je mám volit.
Žádnou přihlášku nevidím, v tom případě rozpravu končím. Děkuji za tento návrh a já o něm dám hlasovat. Kdo je proti tomuto návrhu? S tímto návrhem byl vysloven souhlas a volba proběhne tajnou volbou.
Pane předsedající, nyní poprosím o přerušení i tohoto bodu, abychom mohli vydávat hlasovací lístky. Poprosím pak o krátký prostor na začátku odpolední části schůze, že bych vás seznámil s výsledky.
Ani v případech dalších obcí nelze mluvit o nějakých zcela atypických nadprůměrných příjmech. Považuji to za zásadní informaci, kterou bych chtěl připomenout. Senátní návrhy vnímám jako snahu najít alespoň částečný kompromis mezi extrémním pojetím podoby národních parků a určitou garancí, že na těchto územích mohou žít také lidé, jako tomu bylo na Šumavě po staletí. To jsou absurdní a lživá tvrzení. Snad nemusím připomínat, a už to zde padlo, že pro senátní verzi zákona se vyjádřila i zastupitelstva obou krajů, na jejichž území se národní park nachází. Jsou tam lidé znalí situace, častí návštěvníci národního parku. Podobně i Sdružení obcí a měst Plzeňského kraje tvořené i mnohdy hodně ekologicky zaměřenými starosty a zastupiteli se jednoznačně postavilo za senátní pozměňovací návrhy. A pouze jeden zastupitel byl proti, objektivně řečeno, byl to také zastupitel hnutí ANO, a tři zastupitelé, včetně tedy zastupitelů TOP 09, se zdrželi hlasování. Víte, jsem člověk, který nepodléhá - jsem dlouho v politice, jako komunální politik jsem v politice od roku 1990 a nepodléhám nějakým umělým emocím a vždy se snažím seznámit s tím, o čem skutečně hlasuji. Dnes proto s naprosto klidným svědomím podpořím senátní verzi zákona, a pokud neprojde ani jedna verze, ani senátní návrh, ani poslanecký návrh, tak ono se nic tak katastrofického nestane. Na Šumavě se dále bude chránit příroda, lidé tam budou žít a myslím, že to možná je nakonec nejlepší řešení v této situaci.
Mám tady písemnou přihlášku kolegy Holíka - jestli byla mimo systém. Beru to tak, jak mi předchozí řídící řekl.
Vážený pane předsedající, vážené kolegyně, vážení kolegové, dostal jsem se ke svému projevu trošičku opožděně, řada věcí tady už zazněla, tak bych je nerad opakoval. Vždyť ty jsi z východu, z Moravy, co ty víš o Šumavě? Jsem velice rád, že tady vznikla iniciativa vedená doktorkou Bufkovou, kdy tyto odvodové kanály, tyto napřímené toky se znovu zasypávají. Díky tomu bych vás také chtěl pozvat na seminář, který bude příští týden ve čtvrtek v místnosti 205, kde mimo jiné i doktorka Bufková bude vystupovat. Proto bych chtěl, abychom jí dali znovu šanci. Takže dejme té přírodě šanci! My tady pro pár korun ničíme přírodu. Přírodu, která nám vlastně dala život.
Kolegyně, kolegové, dobré teď již odpoledne vám přeji. Ty volební body jsou tři, já se budu snažit své vystoupení omezit na minimum. V tuto chvíli v tom prvním bodu máme připravený návrh na volbu člena Etické komise České republiky pro ocenění účastníků odboje a odporu proti komunismu. Jak řekl pan předsedající, usnesení volební komise číslo 156 je vám k dispozici, my jsme ho přijali 3. února a konstatovali jsme, že od poslaneckých klubů jsme obdrželi dva návrhy. Ještě k panu Tomkovi mohu doplnit, že on byl členem té komise donedávna, jeho funkční období mu skončilo dnem 10. února, takže tady TOP 09 navrhuje, aby Sněmovna případně rozhodla o tom, že bude ve své funkci pokračovat. Každopádně volební komise navrhuje volbu tajnou dvoukolovou, tak jak je běžné u tohoto typu voleb, a pokud nebudete mít v rozpravě žádné připomínky, tak prosím, abychom poté hlasovali o návrhu na tajnou volbu. A nyní prosím pana předsedajícího, aby otevřel rozpravu.
Žádnou přihlášku nevidím, v tom případě končím rozpravu. V tom případě patrně přistoupíme k přerušení bodu. Já tedy zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro tajnou volbu v tomto případě, ať zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Ano, já přerušuji tento bod a otevírám další bod dnešního jednání a tím je Návrh na volbu členů Dozorčí rady Vinařského fondu
Tak u tohoto bodu připomenu, že 19. února skončilo funkční období čtyřem členům dozorčí rady, pánům Janu Husákovi, Pavlu Kováčikovi, Alfrédu Michalíkovi a Ladislavu Skopalovi. Omlouvám se, toto je něco jiného. Pokud budete souhlasit, já ho nebudu znovu číst, abych nezdržoval. Bylo rozesláno na kluby a máte ho i vy k dispozici. Co ale říct musím před volbou, je to, že volební komise opět navrhuje volbu tajnou dvoukolovou, a poprosím, abychom o ní hlasovali. Nyní prosím o otevření rozpravy.
Otevírám rozpravu a táži se, kdo se hlásí o slovo.
Děkuji za slovo. Ale chtěl bych upřít vaši pozornost na kandidáta, kterého nominoval náš poslanecký klub. Při vší úctě k ostatním kandidátům, tak všichni dělají politiku, ať už na komunální, nebo centrální, či regionální úrovni. Není to typický stranický kandidát - teď to nemyslím ani jako nevýhodu, ani jako výhodu. Je to člověk, který kromě toho, že se zabýval literaturou, se dlouhodobě věnuje vínu. V roce 2012 založil v Praze vinný bar Veltlín. V roce 2016 za tu značku, kterou založil, Autentisté, dostal cenu za tento projekt v rámci soutěže Vinař roku. V letošním a příštím roce mu byla přidělena výsadbová práva na založení další vinice o výměře zhruba jednoho hektaru ve Velkých Žernosekách.
Já vám také děkuji a táži se, zda někdo další se hlásí do rozpravy. Žádnou přihlášku nevidím, v tom případě končím rozpravu. Táži se, zda chcete závěrečné slovo, pane předsedo. Kdo je proti tomuto návrhu? A já tak činím, přerušuji tento bod a otevírám další bod a tím je Návrh na volbu členů Rady Státního fondu kinematografie
Tak tady je situace obdobná jako u předchozích bodů s tím rozdílem, že kandidáty nenavrhují poslanecké kluby, ale přímo pan ministr kultury Daniel Herman. Jsou to členové Zuzana Kopečková, Jiří Kubíček a Petr Vítek. Pan ministr nám, Sněmovně, navrhl na výběr ze sedmi kandidátů. Jeho dopis včetně životopisů a přehledu, kdo jednotlivé návrhy panu ministrovi podal, obdrželi předsedové klubů 31. ledna.
Otevírám další bod a tím je Z pověření vlády předložený návrh zákona uvede ministryně práce a sociálních věcí Michaela Marksová.
Vážený pane místopředsedo, poslankyně a poslanci, zde je tedy ve druhém čtení vládní návrh zákona o státní sociální podpoře, jak již bylo řečeno.
Prosím, pokračujte.
Dále se zde navrhuje rušení podmínky sledování docházky dítěte do dvou let do předškolního zařízení a potom ještě nějaké další věci, které jsou i hodně technického charakteru.
Návrh jsme v prvním čtení přikázali k projednání výboru pro sociální politiku jako výboru garančnímu. Prosím, máte slovo.
Proběhla, myslím si, velmi zajímavá rozprava, kdy se poukázalo na mnoho i negativních věcí, které tento návrh zákona obsahuje. Zmocňuje zpravodajku výboru, aby se stanoviskem výboru seznámila schůzi Poslanecké sněmovny ve spolupráci s legislativním odborem Kanceláře Poslanecké sněmovny. Děkuji za pozornost.
Jako první vystoupí paní poslankyně Bohdalová, připraví se paní poslankyně Kailová a další.
Dobré časné odpoledne, vážené kolegyně, vážení kolegové, paní ministryně. Upozorňuji dopředu, že tento zákon schválila vláda, kdy jej jako poslanecký návrh vládě předal pan vicepremiér Bělobrádek.
Já vám také děkuji. Nyní vystoupí paní poslankyně Kailová. - Omlouvám se, s přednostním právem pan předseda Sklenák.
Děkuji za slovo. Omlouvám se kolegyni Kailové i ostatním, že jsem využil svého přednostního práva.
Žádnou přihlášku nevidím, rozpravu končím. Není tomu tak. V tom případě tedy budeme hlasovat ohledně návrhu na hlasování ohledně volby. Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro návrh, ať zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Konstatuji, že s tímto návrhem byl vysloven souhlas.
Prosím, abyste se tedy odebrali k provedení volby. A nyní prosím pana předsedajícího o přerušení bodu.
Ještě přečtu omluvu. Žádám vás, kolegyně a kolegové o toleranci, abyste členy organizačního výboru v rámci tajné volby pustili dopředu.
Příroda bez lidí přežije, ale my bez té přírody nepřežijeme. Dejme šanci přírodě.
Děkuji, pane předsedající. Dámy a pánové, zákon o ochraně přírody, který tu dnes projednáváme, je jistě stěžejní normou pro naši přírodu a já jsem přesvědčen, že přináší kompromisní řešení pro obě strany - jak pro tu stranu, která touží chránit přírodu, tak pro tu obecní nebo lidskou. Argumentů jak zastánců, tak odpůrců jsme slyšeli dost a ještě uslyšíme. Já bych se zde ale chtěl ohradit proti přístupu prezidenta republiky k této problematice a především k jeho oplzlostem, které jsme zde museli vyslechnout. Prezident zmiňoval lidi, kteří s kácením stromů na Šumavě nesouhlasí. Mluvil o dívkách, které bránily dřevorubcům v pokácení těchto stromů, a vyjádřil lítost nad tím, že je dřevorubci nepřeřízli. Za nechutného smíchu některých z vás pak laškovně dodal, že samozřejmě myslel ty stromy. Nezlobte se na mne, ale vám tyto ubohosti opravdu připadaly vtipné? Domnívám se, že takové uslintané úchylnosti nepatří na půdu Poslanecké sněmovny, a chtěl bych vyjádřit zásadní nesouhlas s těmito výroky. Nejsem žádným příznivcem demonstrativního přivazování se ke stromům, nikdy jsem s ním nesouhlasil, nesouhlasím a jsem jeho velkým kritikem. Panu prezidentovi bych chtěl vzkázat, že mezi těmito dívkami byly i studentky naší fakulty.
To byl pan poslanec František Vácha. Nyní s faktickou poznámkou bude reagovat pan poslanec Jan Zahradník.
Jenom upozorním na jednu věc.